To je naprosto zásadní pochybení. Nedivme se pak, že máme tak drahé silnice a dálnice. Já jsem ve stavebnictví nepracoval. Pokud si někdo ve strojírenství koupí CNC frézku, která stojí několik milionů korun, tak se bude snažit, aby ta CNC frézka pracovala na tři nebo na čtyři směny. Takže je to o řízení a schopnosti řídit.
To bych rád slyšel. Ale proč? A zkuste nám namodelovat případ, že by ta stavba zůstala v tom nařízení vlády, a dát nějaký časový harmonogram a pak to porovnat. A ono je to přesně naopak, ale to je spíše jenom kouzlo toho, když se zkracují názvy bodů. Všichni s tím souhlasí, potřebné to je, ale ne u nás. Uděláme to u toho souseda. To prostě není pravda, to je pohádka pro dospělé. Kdo se chce nechat opít rohlíkem, ať tomu věří. Doporučuji jinou věc. Slibem nezarmoutíš. Korektní vystoupení obou ministrů, musím říct, že byla korektní. Kde jsou ti naši spojenci? Proč nám do toho mluví? A že si to necháme líbit. Tomu skutečně nerozumím. Ale současně dávat tu obrovskou možnost tolikrát vstupovat do toho procesu je prostě chybné. Za prvé tato vláda už je tam tři roky. Tu stavební zákon, úplně nový, revoluční, zjednodušující, tu zákon o liniových stavbách, který bude stejný jako v Německu. No to jsou všechno jenom slova. Kolik tisků máme k dispozici k projednání? Je reálné očekávat schválení nového stavebního zákona do konce volebního období? To je mimochodem taky dnešní problém Pražského okruhu a toho, že dvě vládní strany tam sedí v koalici se zelenými, kteří podle mě z ideových a ideologických důvodů brání této stavbě. To mi připadá mimořádně nešťastné. Měli proti sobě nejvíc kvalifikované protivníky, kteří nakonec ten soudní spor vyhráli. A tohle bychom měli debatovat, i s tím, že třeba to paragrafované znění neschválíme v tomto volebním období. A na tom bychom pracovat mohli. Ale co těch devadesát? Nebo možná osmdesát osm, ať mě nechytáte za slovo. Co tam? A víte, jaký je výsledek. Jezdíte letos po těch cestách. Nedej bože, abych nevyčerpal peníze! Takže se masivně investuje do oprav, opravy nejsou koordinované.
Proč máme takové pochybnosti? Mají moc kdykoliv do procesu EIA vstoupit, ten proces zastavit a učinit jej vlastně nevratným, ukončeným. To není doporučující stanovisko, to je závazné stanovisko. V jižních Čechách není obec, která by nějak protestovala. Není tam až na pár zelených ekologů nikdo, kdo by trasu dálnice zpochybňoval. Co si počneme? To je otázka, kterou tento zákon prostě nastolil. To je usnesení spíš administrativního rázu, které nám umožní být dobře informováni. Ale přesto nebudu předkládat nějaký návrh. S tím by měl pan premiér do Bruselu opakovaně jezdit a tento zájem naší republiky by tam měl zastávat.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Já se obávám na rozdíl od svých kolegů, kteří tady vystoupili, že to nemohou být stavby dvě. Ty priority musí respektovat minimálně počet krajů. Bylo na to všechno připraveno, byly na to dokonce peníze v rozpočtu. To znamená, že celý ten proces začne úplně znova. To znamená, je tam konsenzus, je tam shoda. Je tam shoda všech samospráv, je tam shoda všech občanů, nejsou tam žádné protesty aktivistů ani kohokoliv jiného. Všichni chtějí tuto dálnici dostavět a zprovoznit. Chci říct, že tento úsek byl vysoutěžen za pana ministra Bárty. Vysoutěžen za pana ministra Bárty! Priority nemohou být dvě.
Samozřejmě jako vždy, jak jsem zaslechla. Ale je to opravdu něco ze života a já jsem nad tím přemýšlela také jako bývalá starostka. Také se mi vybavily hned některé konkrétní případy jednání zastupitelstva i na malých obcích. A opravdu se určité věci mohou stát. On tady použil ten bič a cukr, že jsou tady na tom pozitivní věci, ale některé je potřeba ještě probrat na našem výboru pro veřejnou správu. Proto se k tomu i hlásím, k tomuto tématu, jako členka výboru pro veřejnou správu. A nyní i po roce 2003, kdy došlo k velké novele, tak zde dochází k tomuto dnešnímu znění novely zákona. - toto sjednotit. To je opravdu pozitivum. Jsem ráda, že to bude postupovat dále do výboru pro veřejnou správu. A kromě toho, co zde jmenoval Zbyněk Stanjura, tak tam jsou i některé legislativní úpravy. Jsou to drobnosti, ale mělo by to být opravdu legislativně toto všechno sjednoceno. Je jich jedenáct. A toto by byl pro ně návod určitě dobrý, protože nyní máme i v legislativním procesu další zákon. Doporučuji určitě postoupit do druhého čtení tento zákon. Děkuji vám všem za pozornost.
Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Prosím, máte slovo.
Samozřejmě jsme připraveni na debatu o konstrukci výpočtu jednotlivých odměn, tak jak tady bylo řečeno. To znamená, je to posun. Tím pádem ale definitivně znemožníme zastupitelstvům odměnit člena zastupitelstva za jakýsi mimořádný výkon. Je to k debatě. Pro nás, pokud to vypadne, tak to není žádný zásadní problém.
Tak potom s přednostním právem. Já jsem samozřejmě pro obé. Já jsem to totiž jako mladý radní v roce 1990 zažil. Primátor chtěl odejít, nechtěl být u toho. Protože to je z jeho rozpočtu. Nebavíme se o tom, když město rozhodne, že dá nějaké mimořádné peníze ředitelce mateřské školy, ředitelce základní školy. A napíše: navrhuji odměnu panu řediteli, paní ředitelce ve výši deset tisíc korun, protože udělali to, to, to. Ani těch, kteří to navrhují, ani těch, kteří to schvalují. Mnozí z vás to zažili. Mnozí z vás jste byli radní nebo starostové. Opravdu to není důstojná situace. Proč to nedělá vláda? Proč to děláme tady? Také to podle mě není důstojné nás, abychom věděli, jestli někomu pošleme 63 tisíc, nebo nepošleme, když vůbec nemáme šanci se seznámit s tou... Jenom na vysvětlení, že nepodporuji ani jeden.
Zeptám se ještě pana zpravodaje, jestli má zájem vystoupit. Prosím, pane zpravodaji.
Už se tady rozvedla debata, kterou asi ještě více podrobně povedeme na výboru pro veřejnou správu.
Nastavení celého systému zejména pro menší obce a městské části je z těchto důvodů velmi složité. Návrh rovněž zachovává rozdělení členů zastupitelstev na tzv. uvolněné a neuvolněné. Uvolnění členové zastupitelstva mají i nadále ze zákona nárok na měsíční odměnu ve výši stanovené nařízením vlády. Jako příklad navrhovaných změn lze uvést úpravu mimořádných odměn, jejichž poskytování členům zastupitelstev současná právní úprava neumožňuje. Mimořádné odměny, byť se tak nemusí jevit, ale přesto jimi jsou, jsou v praxi poskytovány, a to formou darů v nekontrolovatelné a nelimitovatelné výši a bez veřejné kontroly, což je vnímáno velmi negativně. Maximální výše této mimořádné odměny je zákonem stanovená, je tedy limitovaná. Dalším příkladem navrhované změny je úprava odchodného.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jsem rád, že Ministerstvo vnitra přináší novelu těchto tří zákonů, které se snaží tyto parametry sjednotit. Můžeme se bavit o velikosti těch kategorií, ale tento model je rozhodně funkční a zejména je aplikovatelný tak, že hnedka od 1. ledna starosta v zásadě bude vědět, kolik jednotliví členové zastupitelstva budou brát odměnu za výkon své funkce, což dosud nebylo možné, protože s každým jedním občanem se tato odměna lišila, což už podle této novely nebude tak úplně jednoduché. Je to velmi neblahá praxe.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit s návrhem na změnu pořadu schůze. Je tomu tak. Prosím pana předsedu Stanjuru a potom paní poslankyni Kovářovou.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové.
Ano, rozumím tomu? Jako první bod po pevně zařazených bodech. Prosím pana poslance Farského.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o zařazení dvou bodů. Jeden bod je sněmovní tisk 807, je to změna zákona o silničním provozu. Mně to přijde jako naprosto logická, jednoduchá a možná rychlá změna. Jenom znamená to, že už nebudete si muset pro řidičák chodit v místě trvalého bydliště, ale požádat v kterémkoliv ORP. Je to jednoduchá změna, jednoduchá úprava. Je to první čtení. Myslím, že by to mohlo být v řádu maximálně minut. Protože se poslední dobou dost razantně děje to, že stát žaluje obce a požaduje jejich majetek zpátky a majetek, který obce měly 25 let zapsaný v katastru nemovitostí, tak o tento majetek přicházejí. Určitě si říkáte, jak je to vůbec možné? Skartační lhůty jsou pryč.
Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Prosím i předsedy poslaneckých klubů vládní koalice, aby se usadili na svá místa. Kdo je proti?
Ten problém je opravdu v tom, že jsme chtěli tu stavbu urychlit. Chtěli jsme ji posunout dál. V podstatě co nás dneska čeká? Máte pravdu, že pravděpodobně onen chronický stěžovatel se odvolá. Nicméně to by se stalo i v tom druhém procesu. On by se odvolal prostě proti vydání stavebního povolení nebo proti jakémukoliv úkonu, který by se tam udělal. Tady jde jenom o to, jestli správní soud, a já doufám, že neudělá, že nedá předběžné opatření, protože jinak pokračujeme, stavíme, jedeme dál, ty další záležitosti se vyřeší. Podle mých informací se s tím stěžovatelem stále jedná. Takže my si pořád myslíme, že ten proces prostě je lepší. Proto Ministerstvo dopravy přišlo s tímto návrhem. Pokud by se ukázalo, že to nejde jinak, tak my samozřejmě můžeme dát ještě do toho seznamu deseti staveb i prodlouženou Rudnou. Je otázka, jestli by to pomohlo. Ale tady já věřím tomu, že se zachová zdravý rozum a že nepřijde předběžné opatření a že prodlouženou Rudnou zahájíme co možná nejdřív a že bude dostavena dříve, než kdyby zůstala v těch deseti prioritních stavbách. Ale to ukáže budoucnost. Já bych se chtěl ještě vrátit k dalším věcem. Bylo tady řečeno opravy, že se tady opravuje bezhlavě a utrácejí peníze, které nejsme schopni utratit evropsky. Ona to není pravda. Ta pravda je trošku jinde. Situace je taková, že systém oprav má svůj vlastní systém. A ten systém je velmi jednoduchý. V České republice je to notabene zhruba pět miliard ročně. Co se dělo v posledních deseti letech? Prostě se neopravovalo. Do oprav se dávala maximálně tak miliarda a my ten deficit prostě doháníme. Že teď opravujeme hodně, to je pravda. A já si myslím, že je vidět, že se opravuje a že ty věci prostě pokračují dále. Já bych se vrátil k tomu stavebnictví a k té statistice. Ale to není chyba nás, že nevypisujeme zakázky. Tady všichni volají, a pan Matyáš je toho příkladem, jaká je šílená situace, že nemáme lidi a musíme propouštět. Protože když mi tam bude jedna směna pracovat 12 hodin, tak neudělá víc práce. Já tam chci vidět dvě směny. Ale to jenom k tomu. Nepodařila. Nicméně já bych tady ukázal tabulku, zejména tímto směrem. Takže není to tak, že by se nezahajovalo a nic nedělalo. Prostě ta práce tady je a bude. Já tady prostřednictvím pana předsedajícího děkuju za zcela jasná slova panu Urbanovi, protože má pravdu. Že on byl zvyklý tady bydlet a my ho chceme dát pryč, protože tam má vést ta ošklivá dálnice. A já mám pocit, že bychom se opravdu měli dostat do situace, kdy budeme schopni si prosadit veřejný zájem. Tady se o tom hodně mluví, ale my máme jedno z nejkomplikovanějších stavebních řízení. A nejenom pro dálnice, ale podívejte se, když zkusíte něco postavit, třeba i rodinný domek. Co všechno musíte provést na to, abyste mohli tím procesem projít. Ano, EIA udělala komplikaci. Ta komplikace je, že se veřejnost může vyjádřit. Ale ta veřejnost se může vyjádřit v každém kroku. Podívejte se, ještě než na to ministerstvo je schopno sáhnout, máte zásady územního rozvoje kraje, které nám vytyčují základní cesty. No a ty už jsou napadány. A tady je graf, který ukazuje, jakým způsobem probíhá stavební příprava. Prostě ta situace je šíleně komplikovaná. Dneska do stavebního řízení mluví sedm ministerstev. A já si myslím, že je potřeba opravdu koncepčně sáhnout i do kompetenčního zákona a celou situaci zjednodušit a zprůzračnit. My tady máme starost o to, jak vypadá stavebnictví, ale dneska stavebnictví nemá zastání v podstatě ani na jednom ministerstvu, anebo ho má na sedmi. To prostě taky není situace, která celou situaci řeší. Je to velmi složité.
Na tom asi shoda je. Já doporučuji, abychom tohle pravidelně kontrolovali, abychom pravidelně dostávali zprávu, jak ty práce pokračují, jak u těch devíti staveb, tak u těch ostatních devadesáti, které to štěstí neměly. To si myslím, že jsou dvě stavby, které nám chybí nejvíce. Trasy jsou stabilizované, všichni víme, kde to má být. Jenom se nedaří to připravit a zrealizovat. A podotýkám, problémem skutečně nejsou peníze. A to už roky nejsou problémem peníze. Nebojím se to pojmenovat takhle úplně přesně, protože zastavit přípravu a průběh staveb bylo chybné politické rozhodnutí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, dovolte mi, abych na úvod svého vystoupení poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří podpořili zařazení bodu, který je momentálně na tabuli, do programu této schůze, a dokonce se podíleli na pevném zařazení na dnešní den. Protože řekněme si, jsme závislí na exportu, ale na druhé straně stavebnictví v České republice pomalinku a pomalinku zhasíná. Velké firmy hledají zakázky v zahraničí. Je to skutečně tristní výsledek.